Takže to je první dotaz. Tady ten dvojí metr vidím v tom, že když v mnohem menší verzi to dělala předchozí vláda, tak jste to kritizovali, teď to děláte.
Prosím.
Dvě odpovědi a pár poznámek na ty základní výhrady nebo argumenty, které zazněly ve vystoupení pana poslance Patrika Nachera. Myslím si, že je mnohem legislativně lepší mít radši delší volební období než to každý rok prodlužovat, a případně to zkrátit, když se ukáže, že to není potřeba. Takže toto je jednoduchý důvod, že z mého pohledu je lepší to mít teď do konce volebního období, nepřesahuje to konec volebního období.
Znovu prosím všechny, my jsme udělali - nebo pan kolega Mašek, vaším prostřednictvím, připravil - pozměňovací návrh, který je kompromisem mezi původním podaným návrhem, mezi vaším podaným návrhem. Mě hrozně mrzí, že se tady musíme handrkovat o profesi, která opravdu k dnešnímu dni nemá vůbec, ale vůbec žádné výhody ve svém zaměstnání, vůbec nic. Já si to fakt neumím představit, protože každý z nás, ze záchranářů, jsme těch výjezdů a těch zachráněných životů - je to naše práce, nás to baví - ale máme za sebou dost, a na některé opravdu nejsou hezké vzpomínky. My nemáme vůbec, ale vůbec nic. Takže já vás opravdu prosím, pojďte udělat nějaký kompromis a zvedněte, kdo můžete, ruku pro náš pozměňovací návrh, který podal kolega Mašek společně se mnou a kolegou Brázdilem.
Nyní je přihlášena paní poslankyně Berenika Peštová a následuje pan poslanec Kaňkovský.
Já si tady ten step uklidím, jestli dovolíte. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Možná teď asi zvednu nějakou vlnu nenávisti, ale jsem na to připravena. Takže nejsem obhájce komunismu ani komunistů, ale pozměňovací návrh, který zde byl načten, mě zvedl ze židle. O kom se vlastně bavíme? Já vám řeknu takový jeden případ. Co mu zůstane? Nezlobte se na mě, já nejsem obhájce té doby a nejsem nikoho obhájce, ale opravdu, ten pozměňovací návrh, který zde byl načten, je populistický. Pár procentům lidí, kteří vám zatleskají? To se vám zdá morální?
A musím říct, že během té doby, kdy jsme to projednávali, ale vlastně už v letním období, proběhla celá řada diskusí. Ty diskuse byly často věcné, často byly velmi emotivní, často byly politické.
Ale tady prostě hazardní lobby je tak obrovská, tak silná, že se nám to nikdy, byť jsme dokázali obrovský kus práce v hazardu - prosadili jsme samostatný zákon, prosadili jsme samostatné zdanění, přestali jsme být kasinem v srdci Evropy, to všechno se podařilo, já jsem na to nesmírně hrdá, nesmírně hrdá na všechny ty herny, které zmizely z našich měst, z center našich měst a z okolí škol - ale nikdy se nám nepodařilo prosadit sazby tak, jak jsme si je naplánovali. Potud si rozumíme, je to logika. To všechno vlastně odpadlo a naše vláda se snažila tím šetřit nejen čas a nervy podnikatelů, ale samozřejmě i tyto prostředky, o kterých jsem hovořila. Já nevím, pane ministře, já si prostě myslím, že toto obhajovat lidem, kteří nemají žádný vztah k daňové problematice, a většina z těch podnikatelů, kteří se věnují a rozumí své oblasti podnikání, tak nemají, takže já se obávám, já jsem to schválně řekla, aby bylo vidět, že pokud nejste ponořeni do nějakého detailu, tak je to dost komplikované, a nechtěli jsme, aby si najímali daňového poradce nebo někoho, kdo jim to bude muset nastavovat. Proto jsem podala dva pozměňovací návrhy. Děkuju za to, že podpoříte - a ministerstvo podpořilo- vrácení pojistného. Ano, dává to smysl. Spolupracovala jsem na nich s vaším vědomím s aparátem, s panem náměstkem Koubou. Dává to smysl. Tímto to narovnáme, děkuju.
A teď si dovolím stručně odůvodnit. Navrhovaná úprava má jen legislativně technický charakter a neznamená žádnou věcnou změnu.
Děkuji za přednesený návrh. Ano, tak přednost má teď pan poslanec Hendrych, který se přihlásil písemně.
On teď před chvílí naznačil, že zřejmě bude stažen jeho pozměňovací návrh týkající se reorganizace České správy sociálního zabezpečení. Nevím, třeba se pletu, budu rád, když pan ministr vystoupí a tuhle věc mi vysvětlí. Doufám, že se pan ministr k tomu vyjádří. Děkuji za pozornost.
Pan ministr se hlásí s faktickou poznámkou.
Já na to hned zareaguji.
Děkuji i za dodržení času.
Nemají vůbec nic - nemají výsluhy, nemají rehabilitace, nemají lázně, nemají nic, a znám docela hodně záchranářů a kolegů, kteří by moc rádi tuto práci vykonávali až do důchodového věku, ale bohužel, zdravotní stav jim to nedovolí.
Parametrické úpravy kontrolního hlášení by mohly snížit daňovou zátěž poplatníků zhruba o 180 milionů korun ročně. Teď zkusím v krátkosti vysvětlit aspoň postoj Ministerstva financí k některým pozměňovacím návrhům. Samozřejmě, dali jsme kladné stanovisko k pozměňovacímu návrhu rozpočtového výboru. Pokud mě paměť neklame, bylo to přijato jednomyslně napříč politickým spektrem. Svůj pozměňovací návrh jsem poměrně podrobně představil. Pro zvýšení jistoty, že tento výklad je jednoznačný, mám informaci, že byl připraven... legislativně technická připomínka, kterou pan poslanec Kučera načte v rámci rozpravy, a za Ministerstvo financí k tomu dám kladné stanovisko. Věřím, že tento pozměňovací návrh projde. Děkuji za úvodní slovo a určitě jsem připraven na případné dotazy ještě odpovědět v rámci následující debaty.
Prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Ale postupně. Přece jenom je to trochu moje dítě, paušální daň, mám k tomu svoji určitou citovou vazbu. Prostě lidé si na to zvykli, živnostníci, je to dobrý systém a tohle ho zkomplikuje, a to mě velmi mrzí, proto jsem dala pozměňovací návrh. Jsem ráda, že projde aspoň, tak jak řekl pan ministr - nebo si myslí, že projde, dostalo do podporu ministerstva, ten můj pozměňovací návrh, který vrací část pojistného, pokud vlastně by šel někdo z vyššího pásma do nižšího. Já se k tomu ještě za chvilinku vyjádřím. Tohle mě asi mrzí nejvíc, to je taková moje nejvíc citová záležitost. Teď jsem velmi pečlivě poslouchala pana ministra, který se vyjádřil k některým pozměňovacím návrhům.
Prosím. Tato faktická vyvolala další přihlášky. První takovou je přihláška paní poslankyně Renaty Oulehlové, dále pak pana Patrika Nachera.
Pane kolego, já jsem také jako starostka výborně hospodařila, měli jsme dokonce nejvyšší nárůst investic v historii našeho města Sokolov a také máme našetřeno.
Děkuji za dodržení času. Poprosím o oslovování mým prostřednictvím.
Co na to říct? A to je za mě nekonzistentní postoj. Jakob to vždycky podporoval, hájil. Teď střih, z opozice se stává koalice a najednou to zapotřebí není.
Děkuji za slovo, paní předsedající. A já tady vidím, že bojuje za peníze starostů a nezávislých hnutí ANO, ale rozhodně ne hnutí Starostů a nezávislých, což tedy jsem opravdu překvapen!
Děkuji i za dodržení času. A nyní ještě faktická pana poslance Víta Vomáčky.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, tak jsem se dočkal. Prosím, zkusme se těchto přívlastků vyvarovat. Ještě před rokem a půl jsem byl starostou obce a samozřejmě jsem koukal na Poslaneckou sněmovnu trošičku jiným pohledem než teď, když tady starostuji a cítím se být určitým správcem státní pokladny. Vy se chováte jak - pardon - ožralí milionáři. A mně připadá, že tak, jak rozhazujeme tady v té Poslanecké sněmovně, že se přesně takhle chováme!
Já bych chtěla reagovat na ctěného kolegu, který právě odchází, prostřednictvím paní předsedající.
Nyní paní poslankyně Berenika Peštová a ještě je přihlášen pan poslanec Robert Králíček.
Já jsem v šoku, že vy tady v klidu sedíte, pokud tady sedíte, někteří radši kolujete a korzujete, ale že mlčíte! Vám ti starostové nepíšou?
Děkuji za dodržení času a my se tímto vracíme do obecné rozpravy k řádně přihlášeným. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Veskrze pozitivní věci, včetně těch úprav kolem kontrolního hlášení a tak dále.
Prosím.
Děkuji.
Kdo je proti návrhu? Poprosím o klid v sále. Je to hlasování s pořadovým číslem 14, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro návrh 154, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas.
Děkuji. Stanovisko výboru je souhlasné.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Je to hlasování s pořadovým číslem 15, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 158, proti nikdo.
Nyní pozměňovací návrhy týkající se daně z neočekávaných zisků.
S návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím, můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?
A zde je stanovisko výboru nedoporučující.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Můžeme pokračovat.
Zde je stanovisko výboru nedoporučující.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Nejprve stanoviska. Stanoviska zazněla. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu? Můžeme pokračovat.
Byla k tomu poměrně velká diskuse i s Ministerstvem financí, kdy jsme se snažili vyjasnit, nakolik je ten pozměňovací návrh důležitý, respektive nutný, či ne. To řešení jsme nakonec nalezli. Teď, jo?
Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Samozřejmě, kdybychom se byli nedohodli, tak bychom stát připravili o mnoho desítek miliard korun a tím bychom zatížili státní rozpočty. Navrhuji a považuji za správné, aby na náklady války a zdražování přispívaly i banky střední velikosti, které mají zisk z úroku přes 2 miliardy korun. Tento návrh by ve výhledu přinesl asi 8 miliard korun do státního rozpočtu během tří let, které jinak banky střední velikosti odvedou svému vlastníkovi. Vzhledem k výši státního dluhu se domnívám, že si nemůžeme takové náklady dovolit. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji.
Jenom zopakuji, co někdy zapadá v té vášnivé debatě. Mimořádná daň, mimořádné příjmy, využití pouze na mimořádné výdaje, ne na obvyklé, neříkám běžné, ale obvyklé výdaje státního rozpočtu, protože obvyklé je i nějaká míra kapitálových výdajů. Jediný důvod jsou časové důvody a zákonné lhůty. A k tomu vstupu opozice. Jsem si vědom té enormně krátké doby, já jsem se za to už minule omluvil, ale vracím se k té odpovědi na ty časové důvody a zákonné lhůty.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám pěkné poledne. Budeme pokračovat v rozpravě, ale předtím ještě přečtu omluvy. A budeme tedy nyní pokračovat.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak já to vezmu trošičku z jiného soudku. Kromě snah o snížení spotřeby stojí systém na dvou samostatných základních bodech. Druhým bodem je dočasný solidární příspěvek z nadměrných zisků společností působících v odvětví surové ropy, zemního plynu, uhlí a rafinace. Naše domácí vláda, do které jsem i já vkládal velkou důvěru, se zaštiťuje tím, že kromě přidání bankovního sektoru je česká podoba aplikací evropského řešení. To však zjevně není pravda. Česká varianta nelogicky kombinuje pro výrobce elektřiny oba dva uvedené body." Slyšíte dobře, oba dva uvedené body. Nelogická konstrukce dvojího zdanění výrazně omezí investiční kapacity energetických firem. Potřebu získání prostředků pro řešení složité situace chápu a nezpochybňuji. Jen mě velmi překvapuje, proč se implementace jasně daných pravidel proměnila v lidovou tvořivost, která může velmi negativním způsobem ovlivnit vnímání Česka v očích zahraničních investorů, kteří jsou pro vývoj naší ekonomiky nepostradatelní." To je konec článku. Říkám, nebyl dlouhý, velice mě zaujal, a to si myslím, že to je přesně to, co zde bylo zmiňováno několikrát. Kdyby tento pozměňovací návrh byl součástí novely zákona a prošel by řádným legislativním procesem, nenastala by tato situace. Rok 2022 začala řešit až ke konci roku 2022 - což ostatní země nedělaly - protože jsme čekali na nějaký signál.
O tom by se hlasovalo po skončení obecné rozpravy. Předkladatel zcela opominul zásadní připomínky a tím vlastně porušil legislativní pravidla vlády, která existují, ačkoliv respektuji, že my poslanci máme samozřejmě volnou možnost a můžeme nakládat s těmi právními předpisy. Státní správa se vyznačuje formálně zakotvenou hierarchickou strukturou. Existují také správní úřady, které můžeme označit jako nezávislé - spojují v sobě protikladné prvky, nezávislost a výkon státní správy. Jedná se například o Radu pro rozhlasové a televizní vysílání nebo Úřad na ochranu osobních údajů. Rozdíl oproti veřejnému jednání je proto třeba spatřovat především v tom, že se zde neuplatní princip záruky zákonnosti v podobě kontroly veřejnosti spočívající v neomezené možnosti účasti libovolných osob na takovémto úkonu, jako je tomu například ujednání soudu. To je moje základní připomínka k té věci. Jde mi o definici tělovýchovy. Uvedu příklad, třeba účast na Univerziádě není sport organizovaný či zajišťovaný vysokou školou nebo její součástí včetně účelového zařízení pro kulturní a sportovní činnost podle zákona o vysokých školách, ale je součástí univerzitního sportu. Tak ta moje základní otázka je, jak bude tato činnost naplňována? A upozorňuji, že v nálezech a zprávách Nejvyššího kontrolního úřadu již bylo popsáno toto a Ministerstvo školství, mládeže a sportu bylo napomínáno, že se neřídilo zákonem o podpoře sportu, který mu ukládal koordinovat vládou schválenou koncepci, ani usnesením vlády, jímž byla koncepce schválena.
Poprosím, aby se v sále diskutující poslanci utišili, i v pravé části.
Skrytou formou se ministerstvo školství snaží duplicitně vytvářet podmínky pro školní a vysokoškolský sport. Vláda nepovažuje za vhodné, aby došlo k převedení gesce školního a vysokoškolského sportu na Ministerstvo školství. Předně není zcela zřetelná hranice mezi tím, co lze považovat za podporu školního a vysokoškolského sportu a co lze považovat za podporu jiného než školního a vysokoškolského sportu.
O procedurálním návrhu, který tady zazněl, tudíž budeme hlasovat bezprostředně. V hlasování číslo 28 je přihlášeno 149 přítomných, pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat. Vracíme se tedy ještě do probíhající rozpravy. Následuje paní poslankyně Peštová.
Děkuji.
Nyní tedy z místa byla přihlášena paní poslankyně Peštová jako zatím poslední přihlášená v rozpravě. Prosím, kolegyně a kolegové, abychom se ztišili.
Já bych ráda, pane ministře, slyšela od vás - a proto jsem se znovu přihlásila - co vás motivovalo k tomu, abyste dal ten pozměňující návrh, o kterém jsem zde mluvila. Mě by opravdu zajímalo, co vás k tomu motivovalo. Já jsem si vás vygooglila, takže vím, že jste o nějakých deset let mladší než já, takže jestliže mně bylo osmnáct, tak vám bylo osm. Vidím tady starší poslance, takže určitě budou kývat se mnou, že ano, byla tady. A všichni si uvědomili - proto to byla ta sametová revoluce, protože kdyby ta debata tady nebyla, tak to dopadlo mnohem hůř.
Pan ministr se hlásí s faktickou poznámkou. Paní poslankyně Peštová se hlásí s faktickou poznámkou.
Pane ministře, určitě jste nebyl tak erudovaný v těch deseti letech, že byste něco změnil.
Je zájem o závěrečné slovo navrhovatele? Zpravodaje? Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím ještě jednou, kolegyně a kolegové, o ztišení a vyslechnutí pana zpravodaje, prosím. Ptám se, kdo je pro stažení tohoto pozměňovacího návrhu? Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.
Teď bych vás seznámil s návrhem hlasovací procedury tak, jak ji doporučil a schválil výbor pro sociální politiku. Návrh na zamítnutí tohoto tisku nebyl podán. V tomto případě se to týká legislativně technických úprav, které navrhl pan poslanec Výborný a načetl v rozpravě.
Je nějaký protinávrh k této proceduře? Nikoho se hlásit nevidím. Zahajuji tedy hlasování o předneseném návrhu procedury. Prosím, pane zpravodaji. Stanovisko - u legislativně technické není potřeba. Legislativně technické úpravy byly přijaty.
Já vždycky krátce okomentuji jejich obsah.
Této připomínce, která byla jedna z dominantních připomínek vlády, se skupina navrhovatelů, kterou zastupuji, snažila vyhovět.